My jsme připraveni udělat to samé s tím vnějším oplocením, což by podstatně snížilo nárok na počty vojáků, které přece jenom v té dlouhodobosti jsou nemalým břemenem. Mimochodem, vojáci tam působí v rámci výcviku, to znamená, působí za své běžné platy a za osm dnů práce v areálu dostanou místo dvou dnů řádného volna víkendového jeden den navíc. To je úplně všechno, takže naše náklady jsou podstatně nižší než jiného resortu. Takže je nebo bude současně skladována munice. Bylo to bráno v potaz. Takže tomu tak nebylo, ale patrně se vědělo, že ten areál bude na jednotlivé nájemní smlouvy tímto způsobem využíván. To je jenom v tom nejnutnějším. A co je také častý dotaz, jestli smlouvy jsou vypovězeny, nebo nejsou. My jsme s těmi firmami v kontaktu a nejde to sice tak rychle, jak bychom chtěli, ale za poslední týdny se přece jenom docela výrazně pokročilo.
Dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo 12. prosince 2014 a 10. února 2015 přes 60 poslanců. Pět poslanců načetlo návrhy usnesení, a to v pořadí Petr Gazdík, Zdeněk Soukup, Ludvík Hovorka, Karel Fiedler a Antonín Seďa. Jsou ovšem odlišně interpretovány. Teď postup. To mi u písemně podaných návrhů jednací řád nepřikazuje. Pro přehlednost to ovšem pokládám za vhodné. Stejně tak navrhnu nehlasovat o tezích, které už v průběhu projednávání pozbyly na aktuálnosti. Pan poslanec Kováčik navrhl hlasovat o usnesení, až budeme znát stanoviska ministra obrany a ministra vnitra.
Je třeba navodit podle mého názoru takový stav, kdy pocit opory v zákoně bude mít právě bránící se napadený, a nikoliv útočník.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh pana poslance Kádnera se týká úpravy nutné obrany v trestním zákoníku. Jak můžeme vidět, jedná se o definici poměrně obecnou, která může zahrnovat celou řadu různých situací. Pro oběť takového činu je mnohdy velmi obtížné rozpoznat skutečné nebezpečí, které jí hrozí. V takových případech jsem jednoznačně zastáncem toho, aby právo chránilo osoby, vůči kterým trestný čin směřuje, a to co nejširším akceptovatelným způsobem. Na druhé straně pak můžeme argumentovat tím, že judikatura Nejvyššího soudu České republiky zaznamenala v tomto směru určitý vývoj ve prospěch právě obětí trestných činů. Jak je vidět, jedná se o náročnou problematiku, jejíž poznání se neobejde bez odborníků v oblasti práva, a to jak z řad akademiků, tak i soudců. Proto navrhuji, abychom mu dali šanci ve druhém čtení při projednávání v příslušném výboru. Tam můžeme celou záležitost prodiskutovat se znalci trestního práva a můžeme rozhodnout o dalším osudu této novely.
Já bych jen velmi krátce zareagoval na slova předřečníka, kterému bych chtěl poděkovat za jeho návrh, za to, co tady z jeho úst zaznělo.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Ještě pan poslanec Martin Lank také s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Stupčuk také s faktickou poznámkou.
Já doufám, že jsme tady pro lidi.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Návrh zákona z hlediska obsahu v podstatě nic nového nezakládá.
Nyní ještě s přihláškou pan poslanec Chvojka. Ještě jsme stále v rozpravě.
Děkuji za slovo.
Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
A já poprosím pana zpravodaje Jaroslava Holíka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, já se velice omlouvám. Cílem tohoto návrhu je upřesnění předpisů, kdy odpovědný za škody je uživatel objektu, ve kterém se tyto nebezpečné látky nacházejí. A dále tento návrh zákona kategorizuje objekty do dvou skupin - A a B. Tato změna nepřináší pro dotčené subjekty mimořádné finanční dopady. Vyžaduje pouze pečlivější zpracování bezpečnostní dokumentace.
Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Zahradník.
Kraje jsou odpovědné za vypracovávání havarijních plánů. Tady se však jedná o něco jiného. Jsou to chemické látky, havárie, které by mohly vzniknout působením chemických látek.
Dovoluji si doporučit, aby se k svému návrhu přihlásil ještě v podrobné rozpravě.
Já jsem ho předkládal již na výboru, kde jsem s ním příliš neuspěl. Jinak ten text je stejný, jako byl na jednání hospodářského výboru. V rozpravě podrobné se pak přihlásím k tomuto návrhu, který je zaveden v systému.
Já děkuji panu poslanci Kortemu. Návrh, který rovnou zločin odstraňuje, to je určitě radost. Pan poslanec Vilímec.
Proto vás žádám, pane ministře, není to nějaká technická záležitost, není to záležitost, která by měla zůstat nepovšimnuta.
Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo v obecné rozpravě.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl reagovat na dvě otázky. V průběhu jednání na hospodářském výboru bylo navrženo, aby některé pravomoci zůstaly na jedničkových a dvojkových, a s touto úpravou je Ministerstvo dopravy připraveno souhlasit.
Děkuji za slovo. Já budu velice stručný. Pokud je budou samozřejmě poslanci považovat za nedostačující, tak mají ještě dneska prostor dále navrhnout další změny.
Děkuji panu zpravodaji za jeho závěrečné slovo. Nejprve se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Jan Birke.
Děkuji, pane předsedající.
Ještě mám, pane poslanče, dotaz, jestli máte nějaký procedurální návrh. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Zástupkyně navrhovatelů nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Zbyněk Stanjura. Nikdo další se nehlásí. Proto zahájím hlasování pořadové číslo 124, ve kterém se ptám, kdo je pro to, aby byl garančním výborem hospodářský výbor. Nyní budeme tedy hlasovat ještě o návrhu organizačního výboru, že by jej projednal volební výbor. Tento návrh nemohu vynechat, ale nebude výborem garančním. Rozhodneme v hlasování. Prosím, ptám se ještě, jestli je jiný návrh než volební výbor. Není tomu tak. Kdo je proti? Kdo bude chtít vystoupit, má samozřejmě možnost přihlásit se do rozpravy. Děkuji vám. Lhůta k projednání je zachována podle zákona o jednacím řádu. Takže vyhlašuji přestávku do 19.00, kdy zahájíme schůzi o situaci ve Vrběticích na základě odpovědí ministra obrany a ministra vnitra.
Myslím, že jsme to věděli už v době, kdy jste jako vládní koalice pro tuto novelu hlasovali, že to fungovat nebude. A právě ministr Brabec se je snaží těmi novelami dohnat. Jinak na závěr své řeči mě pan ministr Brabec potěšil dalším slibem, že příště už to bude jinak.
Já vám děkuji, pane poslanče, a přeji pěkné odpoledne. Předtím se ještě táži, zda si chcete vzít závěrečná slova. Pan ministr žádá o závěrečné slovo, takže prosím.
A je jasné, že oni něco vymyslí, ale my vymyslíme něco také.
Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj si také vezme závěrečné slovo. Prosím. Nyní se tedy nejprve budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, jak jsem již říkal. Nejdříve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Jako poslední budeme hlasovat o zkrácení lhůty. Táži se, kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty na projednání. Než dám hlasovat, tak se s přednostním právem hlásí pan předseda Kalousek.
Já se velmi omlouvám, pane předsedající. Rád bych si to ujasnil.
To mi bylo potvrzeno. Dobře. Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho, kdo se hlásí, a opětovně jsem vás nechal přihlásit, v tom případě nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 45 dnů, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
A předám řízení.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než přejdeme k bodu číslo 28, přečtu ještě omluvy, které tady mám. My jsme dnes měli pevně zařazen bod číslo 130, který byl přerušen do doby přítomnosti pana ministra dopravy.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obsahem předkládaného vládního návrhu zákona jsou zejména: Návrh dále obsahuje dílčí úpravy vycházející z praxe: křížení pozemních komunikací s dráhami, kontrolní vážení, správa pozemní komunikace, změny v oblasti mýta, propadání předplaceného mýtného. Součástí návrhu je rovněž zrušení platné, ale dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, kterou se měl změnit způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací, a to z papírové dálniční známky na elektronické zařízení. Hospodářský výbor ve svém usnesení ze dne 16. února 2015 doporučil návrh schválit ve znění celkem 11 pozměňovacích návrhů. Vládní návrh tedy obsahuje souhrn změn, které jsou pro aplikační praxi velmi potřebné, a proto mi dovolte vás požádat o podporu tohoto sněmovního tisku.
Děkuji panu ministrovi. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze hospodářskému výboru jako jedinému výboru, a je proto zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Jak tady již uvedl pan ministr dopravy, je zde skutečně 11 pozměňovacích návrhů. Pokud je mám nějakým způsobem okomentovat, tak musím jako zpravodaj objektivně sdělit, že byly přijaty i pozměňovací návrhy, které neměly po připomínkovém řízení Ministerstva dopravy jako podané pozměňovací návrhy na hospodářském výboru plnou podporu.
Děkuji za slovo. To je to základní, co bych chtěl říct. Není divu, když sněmovní tisk 1001 z minulého volebního období je takřka totožný - takřka, není úplně - s tímto tiskem. Současně chci tady připomenout návrh svého kolegy Ivana Adamce, který je dneska řádně omluven.
Městská policie se povětšinou věnuje všemu, jenom ne bezpečnostní situaci v ulicích. Čest výjimkám. Namísto prevence krádeží, loupeží a užívání návykových látek ze strany mládeže strážníci pouze se zálibou botičkují a rozdávají jiné malicherné pokuty. Když ale skutečně přijde chvíle, kdy potřebujeme, aby muž zákona stál za našimi zády, většinou tam bohužel není. Zatímco jednotlivé městské policie v řadě případů připomínají spíše vítaný způsob posílení rozpočtu měst a obcí, tak naše státní policie často nemá dostatek prostředků i na svůj základní provoz. Bohužel v tom okamžiku za jeho zády nestojí ani naše právo. Buď budu poslušně stát a čekat na ránu, buď projdu kolem napadeného a budu dělat, že se dívám stranou, anebo se zločinu postavím. Nebudu mít ale čas si svůj krok rozmyslet. Nebude chvíle zavolat právníkovi, abych s ním zkonzultoval přiměřenost svého rozhodnutí. Takové rozhodnutí totiž musí padnout během zlomku vteřiny. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato novela zákona mění jenom velmi dílčí ustanovení ve velmi konkrétních případech. De facto jde o zavedení principu můj dům, můj hrad, což je princip týkající se pouze těch lidí, kteří byli napadeni u sebe doma. Ale jde o princip a jde o společenskou náladu. Zloděj, lupič, vrah a násilník musí vědět, že jeho oběť má právo se bránit a že se nebude rozpakovat tohoto svého práva využít, aniž by se bála následků. Musí vědět, že on porušuje zákon a on ponese následky, za které si může jen a pouze on sám. A tato novela je jedním z prvních kroků k tomu, aby tomu tak bylo.
Děkuji panu poslanci Lankovi. Ještě před panem poslancem Fiedlerem s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Není to žádná pravda. Obce si díky městským policiím nevylepšují své rozpočty.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já musím také říct, že škoda, že pan kolega Lank prostřednictvím pana místopředsedy říkal opravdu nesmysly. Opět to jenom potvrdilo to, co říkám. Je třeba znát krajní nouzi, je třeba znát nutnou obranu, je třeba vědět, jak mají fungovat městské policie, jak fungují, je třeba znát rozpočet městské policie a je třeba znát konkrétně, co chce říct. Je mi to líto, ale takhle to vyznívá. Poslechněme ty, kteří aspoň trošičku to v životě zažili, poraďme se s právníky, tak abychom neudělali větší zlo, než někdy se stává.
Děkuji panu zpravodaji. A svého stranického kolegu ještě předběhne pan poslanec Martin Lank s faktickou poznámkou.
Ještě jednou děkuji za slovo. Já musím zareagovat. Já naprosto rozumím kolegům, kteří jsou z praxe a mají ty poznatky. Já se tady nechci zaplétat do odborné debaty. Problém je v tom, že my si to tady můžeme říct, vy odborníci to víte, ale bohužel ta veřejnost to takto vnímá.
Děkuji panu poslanci Lankovi i za dodržení času a nyní pan poslanec Karel Fiedler k řádné přihlášce v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Podle mě, a troufám si tvrdit, že i podle většiny obyvatel České republiky, je to smutným odrazem našeho právního řádu, kdy je člověk odsouzen za to, že se nepřiměřeně bránil někomu cizímu, kdo mu nedovoleně vnikl do obydlí. Od mých předřečníků tady zaznělo, že to znají odborníci. Ale tento zákon neřeší problém těchto věcí znalých poslanců. Nejčastěji opakovanou tezí politiků bránících legislativní změně přitom je, že vše je vlastně dnes v pořádku, což jsme tu slyšeli. Že tu máme nezávislé soudy, které jsou od toho, aby rozhodly, co je a co není nepřirozená obrana. A takovému člověku je vše jedno. Přestože se vláda snaží zmírnit napětí ve vyloučených lokalitách, daří se to velmi pomalu. Víme všichni dobře, že je to běh na velmi dlouhou trať. Já z tohoto místa netvrdím, že se vše vyřeší, když každému občanovi v České republice dáme do ruky zbraň nebo pistoli, že tu pak bude bezpečno. Takovýto zkratkovitý pohled se snaží navodit politici bránící změně současného legislativního rámce. Říkám pouze, že normální slušný občan má na zbraň pro svou sebeobranu právo - nebo pouze pro svou sebeobranu. A platí to nejen pro seniory a ženy, které bývají násilníkům vydány na milost a nemilost. Navrhovaná novela řeší obecné použití termínu nutné obrany, nejen nutné použití zbraně. Čili tady jde o termín nutné obrany.
Čili to jsou věci, které tedy jsou podle mě důvodem k tomu podrobit tento návrh podrobnějšímu zkoumání.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Hlásí se pan poslanec Bendl. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď už jsem se malinko vydýchal, tak už to bude pro mě jednodušší.
Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný přikázat tento návrh zákona jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme k hlasování, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?